V tom případě prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem procedury hlasování.
Za prvé by se mělo hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou jsem zde načetl. Za třetí hlasování o návrhu zákona jako celku.
Děkuji. Zeptám se, zda navrhuje někdo jinou proceduru. Ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 28, přihlášeno je 154, pro 150, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl také přijat. Pane zpravodaji?
Nyní, pane předsedo, bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.
Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Budeme pokračovat bodem Tímto tiskem jsme se zabývali 3. února na 54. schůzi.
Než otevřu první bod, který jsme první zařadili na 14.30, přečtu omluvy. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec.
Cílem návrhu je především provedení systémové změny v oblasti proplácení přesčasů příslušníků bezpečnostních sborů. Touto změnou se vyhneme kolizím, které tady v minulosti byly, vyhneme se i případným soudním sporům, které proběhly. Tato změna zákona také umožňuje například zrychlený služební postup u příslušníků, kteří se osvědčili a mají středoškolské vzdělání. Chci zdůraznit na závěr svého úvodního slova jednu zásadní věc, že tento zákon nemá v žádném případě ambici se jakýmkoliv způsobem prolomit do výsluh. To znamená, tento zákon nemá ambici výsluhy měnit, danit, cokoliv dalšího. Výsluhy jsou pro nás základním pilířem služebního poměru a tak to musí zůstat.
Děkuji za slovo. Navážu na slova ministra. My jsme na podvýboru pro Policii České republiky měli zástupce obou odborových organizací v Policii České republiky. Ten návrh s nimi byl projednán a opravdu proti němu nemají vůbec žádné připomínky. Dokonce je to absolutně v souladu a ve shodě. Upravuje nově zkušební dobu nově přijatého příslušníka. Potom upravuje nově pravidla zrušení služebního poměru ve zkušební době. Upravuje odměnu za službu ve dnech pracovního klidu a ve svátek. Upravuje nově krácení dovolené. Řeší náhradní volno a příplatek za službu ve svátek. Upravuje nově náborový příplatek. Tam je to opravdu na diskusi. Je to od 30 tisíc do 150 tisíc korun s tím, že výši stanoví ředitel bezpečnostního sboru.
Já vám také děkuji. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, jsem rád za slova, která zazněla na úvod jak od pana ministra, tak od pana zpravodaje, že tento zákon nemá žádné ambice zasahovat do výsluhových příspěvků příslušníků bezpečnostních sborů, a byl bych rád, pokud by tato informace zazněla právě i k uším příslušníků jednotlivých bezpečnostních sborů, protože po té panice, která teď mezi příslušníky koluje, je potřeba asi i tuto informaci mezi příslušníky dostat. Zákon jako takový - pan kolega zmínil, že jsme o něm již hovořili na podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby, kde jsme měli jak zástupce předkladatelů, tak také zástupce Policejního prezidia a zástupce odborových organizací. Kolega zmínil dvoje, ale je potřeba zmínit, že tam byl i zástupce odborové organizace při nezávislém odborovém svazu Vězeňské služby.
Nebojte se prosím jeho velikosti. On je opravdu na 22 stranách. My jsme na tom pracovali velmi detailně s Ministerstvem vnitra až do dnešního rána. Jinak větší část je pouze a jenom odůvodnění těch krátkých věcí, které se v tom zákoně mění. Děkuji vám za pozornost. Přihlásím se k tomuto návrhu v podrobné rozpravě.
Děkuji panu poslanci Václavu Klučkovi za vystoupení v obecné rozpravě. Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Není tomu tak. Budeme pokračovat rozpravou podrobnou. Nyní otevírám podrobnou rozpravu a jako první je přihlášen pan poslanec Ludvík Hovorka.
b) tedy nově zní: doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území". Odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu.
Nyní pan poslanec Václav Klučka se svým pozměňovacím návrhem. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Jde o Nyní se tedy slova ujme pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.
Ten zahraniční je výbor garanční. Myslím, že to byla docela užitečná debata pro obě strany.
Pane zpravodaji, máte slovo.
Tolik zatím vše z jednání na zahraničním výboru.
Pane zpravodaji, máte slovo.
My jsme doporučili, aby návrh zákona byl schválen téměř bez výhrad.
Takže témat by bylo hodně, mohl bych zde diskutovat dlouho, ale není to smyslem.
Já vám také děkuji.
Jen děkuji kolegovi za to doplnění okruhu policistů, kteří jezdí na služební cesty. To byl mimochodem i důvod, proč navrhuji a navrhovala jsem to vrácení k přepracování. Není to o tom, že bychom nechtěli podpořit, jak jsem řekla, nějakou formu změny služebního zákona nebo zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ale jak říkám, v této podobě tam nic pozitivního není. To není o tom, že by někdo z nás chtěl projednávání blokovat. Jenom mi skutečně přijde to, co jsem snad - nejenom mě, ale i vám, co jste mě poslouchali, že tam je celá řada věcí, která je špatně, a naopak tam chybí věci, které by tam být měly. Jednak za to, že se musí starat o vládní činitele, a jednak za to, že nás tady musí poslouchat.
Nikoho dalšího nevidím. Prosím.
Tady jde prostě o to, abychom těm lidem na začátku zvedli mizerný nástupní plat. Plat, který v současné době není konkurenceschopný. A není konkurenceschopný ani oproti skladníkovi v nějakém supermarketu.
Já vás požádám, kolegové, jak v levé části sálu, tak i v pravé část sálu, o ztišení.
Vedle toho znovu říkám a znovu připomínám, že jsem připraven svést debatu a souboj s kolegou Babišem o tom, aby se ty tarify plošně o 10 % navýšily. Pokud stát je v tak výborné ekonomické kondici, tak bezpečnost je jedna z priorit a pro mě je prioritou tam ty lidi udržet. Já jsem, vážená paní poslankyně, potřeboval jednu základní věc. Romane, je to nutné?
Pane ministře, já vás poprosím, nezjednávejte pořádek v sále, přestože chápu, že to jsou vaši straničtí kolegové. Prosím, pokračujte.
Vždycky to tam sklouzlo. Z tohoto prostého důvodu to projednávání šlo touto cestou a tímto směrem. Za doby pana ministra Kalouska jste zdanili výsluhy, díky návrhu kolegy Humla jsme to odstranili. A já chci poděkovat i vám, že jste mnozí pro to hlasovali, pro to odstranění, protože tady v Poslanecké sněmovně tento návrh získal velkou většinu. A já odmítám vůbec vést debatu nad tím, jestli výsluhy mají, nebo nemají být součástí bezpečnostních sborů. Samozřejmě že mají. A ty výsluhy jsou tady snad od doby Marie Terezie.
Pane poslanče, ještě než přistoupíte k pultíku, tak načtu omluvu pana poslance Jaroslava Borky, který se omlouvá na zítřejší den z osobních důvodů.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jde o pět nových bodů, které vkládám do bodu 31 usnesení. Tyto změny předkládám z důvodu přehlédnutí legislativně technické chyby, která byla předkladatelem odhalena až po schválení návrhu zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Co se týká bodů 11, 12 a 13, tam vzhledem k absenci příslušné vyhlášky k zákonu, k zdlouhavému legislativnímu procesu schvalování zákona společně se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti posunuji účinnost zákona o jeden rok a společně s účinností se posunují termíny v navazujících ustanoveních zákona také o jeden rok. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Procházkovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Adamce. Jsme v obecné rozpravě.
Děkuji. Mně na to skutečně budou stačit dvě minuty.
Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi a ptám se, kdo ještě do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Děkuji.
Děkuji za slovo. Odkazuji se také na obecnou rozpravu.
Nyní pan poslanec Vilímec, připraví se pan kolega Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Navíc ve školství existuje tzv. vícezdrojové financování.
Od toho je přece metodika hodnocení. Metodika hodnocení je nová, vláda ji schválila. Více se tam akcentuje aplikovaný výzkum.
Máte slovo, pane poslanče.
Já jsem interpeloval kolem konkrétního seznamu predátorských časopisů a těch bezcenných publikací, za které byly přidělovány v minulosti peníze a v budoucnosti budou. Dodal jsem webový odkaz na stránku, kde Na tento odkaz si pravděpodobně na Úřadu vlády v sekci pana vicepremiéra nikdo ani neklikl, protože odpověď zněla, že s tím nemohou nic dělat, a s těmi konkrétními publikacemi se nedělalo nic.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane předsedající, ono to bude vypadat jako akademická diskuse, že povinně vystupují všichni profesoři, ale možná, že je to tím, že jsme nositelé různých "gačrů" a "tačrů". Takže bych jenom chtěla říci, že to byl také slib, který bohužel nenašel naplnění. A bohužel, to teď říkám za všechny vysoké školy a výzkumná pracoviště, kterých se to dotýká.
Ten si to zasluhuje jako sůl. Já velice podporuji, a možná, že by stálo za to, aby se vláda pokusila ještě do konce volebního období alespoň připravit podklady, protože dneska svět žije technologiemi. Ty dramaticky mění všechno, parametry života, zdravotnictví, ochranu přírody, kamkoli se podíváte.
Děkuji za slovo. A myslím si, že když se podíváte na současnou situaci a stav českého průmyslu, tak není špatný z hlediska nějakých čísel, na která se můžeme podívat, tak vidíme, že prostě roste. Na druhou stranu je na limitu svých možností a schopností.
To už budou jenom tři vteřinky. Takže od NCOZ, toho nového útvaru, odešli za měsíc leden dva lidé, ukončili služební poměr, a tři lidé odešli k jinému bezpečnostnímu sboru. Celkem pět lidí za tento měsíc. Jenom poznámka.
Děkuji.
Kdybyste mě pozorně poslouchala, tak jsem říkal, že to je díky zlepšené ekonomické situaci, díky tomu, že lidé, kteří byli puštěni na amnestii, jsou zpátky, a díky výborné práci policie a bezpečnostních sborů. O své zásluze jsem tam nemluvil ani milimetr. Jsem přesvědčen, že valná část těch slibů byla splněna, a pokud není splněna v tomto čase, tak je připravena, aby splněna byla ještě do konce volebního období. Takže to je nabídka z mé strany.
Děkuji panu ministrovi vnitra.
Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji panu ministrovi za tu atraktivní nabídku. Aby nedošlo k mýlce, bavíme se tady o amnestii, bavíme se tady o vězeňské službě. A vy to moc dobře, pane ministře, víte. Mimochodem Praha 2, kde jsem starostkou, teď spustila projekt, kdy zaměstnává odsouzené ve výkonu trestu, nabízí jim práci i po propuštění z výkonu trestu.
Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo.
Já jsem kvůli tomu, že se změnil předsedající, chtěl připomenout, že kolegyně Černochová podala návrh na vrácení k přepracování. Já bych ale za sebe rád řekl, že je už únor, volby jsou opravdu blízko, a že pokud budete hlasovat pro vrácení, tak už se tato novela velmi pravděpodobně nestihne. Jedině že by byla v devadesátce, což je zase zvláštní řízení. O to méně by se diskutovalo ve výborech.
Děkuji zpravodaji a skutečně v rozpravě padl návrh na vrácení od paní poslankyně Černochové. Návrh na zamítnutí nepadl. Počet přihlášených se ustálil a v hlasování číslo 100 rozhodneme o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Můžeme tedy pokračovat v organizačních rozhodnutích Poslanecké sněmovny s tím, že organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Prosím.
Moc o to prosím.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Když jsem interpretoval dohodu z grémia, tak u dvou bodů došlo k omylům. Takže vás prosím, abychom tuto věc opravili.
Děkuji vám, pane předsedo.
Zeptám se, kdo se dále hlásí k pořadu schůze. Přihlášeno je 135, pro 127, proti nikdo. Ještě přečtu omluvy. Pan poslanec Junek se omlouvá z dnešního jednání z osobních důvodů a paní poslankyně Langšádlová se omlouvá z dnešního a zítřejšího jednání ze zdravotních důvodů. Je to tedy bod
Dámy a pánové, dobrý den, vážený pane předsedající. Já předpokládám, že některého z vás se to bude jednou i týkat. Jde v podstatě o to, že dneska se přerozděluje pojistné mezi zdravotními pojišťovnami tak, že každý pojištěnec podle věku má určitou hodnotu.
Já děkuji za otevření rozpravy.
Děkuji, pane ministře, za otevření rozpravy. Vy jste si tu práci zjednodušil. Projednal jste to pouze s vašimi vládními poslanci. Zřejmě opozice není hodna toho, abyste se s ní o této normě bavil, což mně přijde škoda. Takže bych ty svoje dotazy vznášela na nějakém plénu expertů, kteří by se tímto tématem zabývali. K tomu, co tady řekl pan kolega Huml prostřednictvím pana místopředsedy. Pane kolego Humle, právě ta vaše důvodová zpráva hovoří o zcela jiné částce než ta miliarda. Vždyť jsem to tady propočítávala a řekla jsem to úplně jasně. Asi jste mě neposlouchal. Bohužel to můžu konstatovat jako fakt. Už s tím nic neudělám. Já jsem to pochopila moc dobře. Pane ministře, vy chcete policejní sbor, kde budou sloužit policisté pouze čtyři roky? Já tedy ne. Já bych chtěla, aby ti lidé tady zůstali a aby byli oceněni právě ti, kteří tady už nějakou dobu slouží a něco umějí. Dejte jim to do základu. Neřešte to stabilizákem. Zjistěte si, jaká je minimální mzda v České republice, jaká je minimální mzda v jednotlivých krajích.